Zavedení nástrojů, které umožní reagovat na neplnění povinností vlastníka kulturní památky nebo vlastníka nemovitosti. Povinnost zpracovat vyjádření ze strany odborné organizace památkové péče při obnově pouze v zásadních zákonem stanovených případech. Úprava podmínek provádění stavebně historického průzkumu, a to pouze v rámci obnovy kulturní památky, a zrušení prohlášení za kulturní památku. Úprava archeologie, zejména provádění archeologických výzkumů včetně zavedení projektů archeologického výzkumu jako významného kontrolního mechanismu a prvku určité předvídatelnosti dopadů archeologických výzkumů na stavebníka. Dovolte mi připomenout, že Ministerstvo kultury po celou dobu již od zpracování věcného záměru přizvalo ke spolupráci různé subjekty z oblasti památkové péče nebo subjekty dotčené péčí o památkový fond, z nichž byl složen odborný tým. A přestože k návrhu zákona jsou a budou výhrady některých skupin i jednotlivců, navrhovaný zákon o ochraně památkového fondu si získal i širokou podporu významných institucí, které se památkovou péčí zabývají nebo pro které je památková péče podstatnou činností. Návrh byl dále opakovaně samostatně projednáván i se zástupci krajů. Pokud jde o projednávání ve druhém čtení, vítám, že garanční výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu doporučil Poslanecké sněmovně vyslovit s návrhem zákona souhlas ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, které se shodují s pozměňovacími návrhy podvýboru pro kulturu, a že další pozměňovací návrhy nebyly výborem přijaty. Děkuji za vaši pozornost i pochopení.
Já děkuji panu ministrovi. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako dalšímu výboru. Prosím nyní pana zpravodaje garančního výboru, pana poslance Romana Procházku, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a odůvodnil případné pozměňovací návrhy. Prosím, pane zpravodaji.
Já vám tyto návrhy nebudu teď předčítat. Dále pověřuje zpravodaje výboru pana poslance Procházku, aby toto usnesení přednesl ve schůzi Poslanecké sněmovny, což tímto činím. A za třetí, pověřuje zpravodaje výboru poslance Procházku, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.
Já vám také děkuji pane poslanče. Dámy a pánové, pěkné odpoledne.
Je to inspirující. S panem prezidentem jsme si vyměnili názory, ale každý jsme si nakonec nechali ten svůj. Nicméně nějaké číslo už tam podobné padlo. A když jsme u té Šumavy, byla asi opravdu chyba, že před tím čtvrtstoletím při vzniku parku bylo do něj zahrnuto i větší množství obcí, daleko více než v ostatních národních parcích, a zazněly pravděpodobně sliby, které později nebyly úplně naplněny, a byl tak vykopán hluboký příkop už tehdy, a to mi někteří pamětníci potvrdili, který se nepodařilo nikdy později úplně zasypat. A určitě nastalo v průběhu těch 25 let mnoho změn, mnoho ředitelů, mnoho ministrů, a obce a kraje měly, a to je potřeba říct, naprosto oprávněně pocit, že tam chybí stabilita. Každý nový ředitel, ministr přišel a trhnul tím kormidlem zase trochu jinak - jednou doprava, jednou doleva, jednou rovně, jednou dopředu, jednou dozadu. A v tom jsem s obcemi a kraji naprosto za jedno. Ale není úplně jednoduché se na některých věcech shodnout. Dovolte mi jenom pár příkladů. Tento požadavek považuji za naprosto oprávněný. A tento princip byl ze začátku opatrně přijímán, že by to snad šlo. Naopak se proti němu dost ostře ozvaly nevládní organizace, které chtěly jasný časový plán na zvyšování rozsahu bez zásahu ve všech národních parcích. Rok a půl jednáme se všemi. Pořád se omílají staré křivdy, otevírají se staré rány. Jsem si naprosto jist, že vládní a upravená poslanecká novela přináší ten potřebný kompromis. Stabilitu bez ohledu na to, kdo je ministr a kdo je ředitel parku. Buďme realističtí. Já bych si to dovolil nazvat šumavským masakrem motorovou pilou. A to pro samotnou existenci nejenom Národního parku Šumava, ale všech národních parků v České republice. Máte na stole, mnozí jste ho četli, odborné hodnocení od proděkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy profesora Damohorského, vedoucího katedry práva životního prostředí. "Senátní pozměňovací návrh je potřeba odmítnout pro závažné právní, systémové a věcné chyby. Senátní návrh neposkytuje lepší ochranu přírody ani Národního parku Šumava a ostatní národní parky pak jednoznačně ve svých důsledcích poškozuje." Byly to pozměňovací návrhy paní senátorky Seitlové, i některé další. Národnímu parku je dáno do vínku, aby zajistil udržitelný rozvoj obcí, aby se na něm podílel. To opravdu těžko může udělat národní park. Na stejnou roveň byly dány zájmy nebo účely, jako je ochrana přírody a další účely, zcela na stejnou roveň.
Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Vítám mezi námi paní senátorku Jitky Seitlovou, případně i další pověřené senátory.
Víte, co je tam dnes? Ale vraťme se k začátku. To byla takzvaná dobrá praxe. Víte, co je to geometrická řada? Jsou dva druhy divočiny. A je divočina, která vzniká uměle. Minimálně Jana Stráského většina z vás dobře zná. Bývalý úspěšný politik, předseda Klubu českých turistů, milovník Šumavy, autor knihy Zelená, nikoli hnědá Šumava. Neexistuje. Byl jsem u toho, viděl jsem ji. Co se stalo?
To je nesmysl. Senátní návrh deklaruje rozvoj obcí. Tento lov, tuto regulaci stavu zvěře, provádějí zaměstnanci správy parku jako součást cílené činnosti. Senátní návrh umožňuje převést velkou část lesů národních parků do režimu trvalého lesnického hospodaření a těžby dřeva. O tom jsem už hovořil. O tom, jak se mění postavení obcí, i to je častá mantra Duhy, která říká, že obce se stanou pánem na území parku. Není tomu tak. Máme tady parky vyhlášené proto, aby cenné přírodní a krajinné prostředí na jejich území dochované a existující se zachovalo i pro budoucí generace. To už v případě Národního parku Šumava dávno neplatí, protože krajinný ráz Šumavy se zásadně po kůrovcové kalamitě orkánu Kyrill změnil. Možná by stálo za to ještě krátce zmínit některá jména, která tady zmínil pan prezident. Panem prezidentem zmíněný bývalý ministr František Benda již není mezi námi. Zemřel 1. ledna letošního roku. A třetí jméno, pan ministr Martin Bursík. Ten to má všechno na svědomí. Ten tehdy v roce 2007 rozhodl, že nebude vyklízet padlé dříví z prvních a druhých zón. To se skutečně stalo. Obnova v tom suchém lese byla již také zmiňovaná. Někde probíhá lépe, někde hůře, někde jsou to stromky, které tam byly ještě před tím kataklyzmatem kůrovcovým, někde možná něco bylo vysazeno, někde možná jsou samovolně se obnovující stromy. Ale žádný nový genofond se tam neobnovuje, pořád je to ten prastarý šumavský les. Na semináři v Senátu pan ministr Bursík řekl, že za to přijímá odpovědnost. Naše hlasování bude mít ještě další význam. Na Šumavě a vůbec všude vládnou aktivisté. Aktivisté dneska ovládají poměrně značnou část společenských konání, společenských aktivit. Všichni dobře víte, jak jste se dostali do hledáčku Rekonstrukce státu před volbami. Mnozí jste podepsali, upsali jste se jim, a teď musíte plnit. Nyní tedy získávají velikou moc ekologičtí aktivisté. Snímá z nich odpovědnost za ty obrovské škody, které jsou na Šumavě vyčísleny dneska v řádech 30 mld. korun. Ne jako škody na nějaké dřevní hmotě, ale škody na přírodě, škody na ekologii. Poslancům z krajů, kde národní parky neleží, se může zdát všechno tohle to zbytečné, nepodstatné. Ale pravdou je, že zaznamenají-li aktivisté toto vítězství, jejich touha ovládat další území, rozhodovat o dalších částech naší republiky nebude uspokojena a můžou přejít se svými nápady i do jiných krajů naší republiky. A pak byste ti z vás, kteří budete tady hlasovat ve prospěch (?) senátní verze, mohli trpce litovat.
Já si za tímto postupem samozřejmě stojím, nicméně ani senátní verze a ani sněmovní verze toto nereflektuje, proto já sám za sebe říkám, že nepodpořím ani jednu verzi. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu zpravodajovi a otevírám rozpravu. Má právo vystoupit v rozpravě a odůvodnit rozhodnutí Senátu.
Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, ještě jednou vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vás seznámila s tím, co předkládá Senát k vašemu zvážení tak, abyste rozhodli o návrhu, který je vám předložen ze Senátu. Projednání návrhu novely zákona bylo v Senátu stejně jako v Poslanecké sněmovně provázeno delší živou diskusí. Témata vystoupení senátorů se týkala zejména odlišných postojů k rozsahu, cílům a podmínkám ochrany přírody právě v Národním parku Šumava. Pozornost věnovaná Národnímu parku Šumava, tak jak o tom hovořil pan prezident, je především dána začleněním řady obcí přímo do chráněného území a současně dílčím zájmem na intenzivnějším hospodářském a rekreačním využití tohoto rozlohou největšího národního parku u nás. Při projednání na plénu Senátu bylo předloženo 54 pozměňovacích návrhů. Dále rozvoj obcí a krajů, vzdělávání, turistika a rekreace má mít na celém území národního parku stejnou prioritu jako ochrana přírody. Umožňuje se měnit vodní režim s cílem zlepšení retenční schopnosti krajiny na celém území parku. Návrh zákazu používání pyrotechniky schválený Poslaneckou sněmovnou se mění pouze na zákaz používání pyrotechniky se zvukovými efekty. Rozšiřuje se výjimka možnosti používání biocidů mimo zastavěná území nejen v zahradách, ale také v lesních školkách. Ruší se možnost používat biocidy v budovách mimo zastavěná území. Klidová území budou moci být navrhována a vyhlašována pouze v zóně přírodní a přírodě blízké. Stanovuje se, kdy je možné rušit vyhrazené cesty nebo trasy. Z definice zóny přírodě blízké se vypouští cíl, kterým je obnova přírodě blízkých ekosystémů. Vypouští se 15leté moratorium na změny jednotlivých zón od nabytí účinnosti vyhlášky. V zóně přírodní lze, pokud to není v rozporu s cílem ochrany, provádět regulaci nejen spárkaté, ale veškeré zvěře. Stanovuje se, že v přírodní zóně má být prováděna údržba a veškeré opravy cestní sítě, stejně jako značení a údržba běžkařských tras. V zóně kulturní krajiny nelze provádět opatření, která jsou v rozporu s účelem národního parku. Vypouští se definice rady národního parku jako iniciativního a konzultačního orgánu pro záležitosti příslušného národního parku. Návrh zón národního parku, klidových území, cesty, trasy navržené v klidových územích je orgán ochrany povinen dohodnout nově se všemi zástupci obcí a krajů zastoupenými v radě. Vypouští se výjimka pro lesy zařazené do přírodní zóny, podle které se neměly zahrnovat do výčtu závazných ustanovení hospodářských lesních plánů. Stanovuje se, že mimo území zastavěné a zastavitelné plochy obcí, nyní vymezené ve třetí zóně ochrany přírody v Národním parku Šumava, se považují za zónu kulturní krajiny tyto oblasti až do doby vymezení zón podle novely zákona. Upřesnilo se také právo na náhradu vzniklou vlastníkovi nebo nájemci pozemku, pokud je povinen zdržet se zásahů měnících významně stav pozemku do doby vyhlášení záměru území za zvláště chráněné. Vážené poslankyně, vážení poslanci, z výše uvedeného stručného přehledu Senátem přijatých pozměňovacích návrhů je zřejmé, že Senát se rozhodl posílit pozici obcí, zmírnit některé podmínky ochrany a rozšířit nad podmínky stanovené v Poslanecké sněmovně možnosti dalšího využití území mimo vlastní cíl ochrany přírody. V konečném hlasování se pro vrácení návrhu novely zákona vyslovilo 54 ze 72 senátorů, 11 bylo proti.
Děkuji paní senátorce a ptám se, kdo dál v rozpravě vystoupí. Nejdříve pan poslanec Václav Votava jako první přihlášený, připraví se pan kolega Zahradník.
Děkuji za slovo.
My jsme zákonodárci a měli bychom jasně dokázat, že příslušníky našich bezpečnostních sborů chceme náležitě ohodnotit. Dáme tím jasný signál všem příslušníkům, že si jejich práce vážíme. Děkuji za vaši pozornost a podporu.
Děkuji. Jde o návrh zákona o Pražském hradu. Tento návrh byl předložen v dubnu loňského roku. Tento areál je zpochybňován některými nároky.
Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové.
Senát překvapivě tomuto tlaku nepodlehl a řekl to samé. Uvedené návrhy zákonů nakonec nebyly přijaty. Já si myslím, že nezměnili vůbec nic a že samozřejmě žádné vyjasnění kontroly ve veřejné správě se nestalo. Prostě se jenom do důvodové zprávy napíše věta, že reflektuje průběh legislativního procesu a proběhlou diskusi. To zřejmě reflektuje v představách pana ministra Dienstbiera, kterému to kladu celé za vinu. To myslím, že byly dvě podmínky, které jsme říkali jako jednoznačné. Prostě bohužel ti místní zastupitelé vědí, co je tam potřeba, a nemá to vědět státní úředník. A představitelé Nejvyššího kontrolního úřadu nejsou nic jiného než státní úředníci, i když jinak označení. Prosím, můj procedurální návrh směřoval k tomu, abychom před ukončením rozpravy hlasovali.
A za druhé je tam, že ty první kontroly NKÚ u obcí nově je navrženo zahájit až v roce 2019, takže o dva roky později, než bylo navrženo původně.
Faktickou poznámku má pan poslanec Ivan Adamec.
On říkal, že vlastně se nic nestalo z toho posledního projednávání návrhu tohoto zákona. Podmínky se zhoršily! A zhoršují se nadále! Vždyť se podívejte, co jsme tady posílali včera do druhého čtení - zákon o finanční kontrole. Vždyť je to pořád stejné. Já nemám nic proti tomu, aby NKÚ, samozřejmě s podmínkou upřesnění účelovosti, kontroloval obce. On to už dneska dělá, pokud to nevíte, v některých oblastech, on na ty obce chodí. Ale řekněme si na rovinu, prostě pořád se tu zvyšuje byrokracie, nátlak na obce. Já jsem to zažil. Měl jsem kontrolu na jednu věc třikrát a výsledky každé kontroly byly jiné. Tak prosím vás, uvažujme chladným selským rozumem.
Dodneška jsme nic takového neobdrželi.
Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Hovorka.
Nejdříve si Senát stěžoval, že nemůže projednat tento zákon, protože nemá ten prováděcí zákon o NKÚ. A trvalo to velmi dlouhou dobu, než ten zákon doputoval do Senátu. A potom stejně senátoři oba dva zákony zamítli.
Hnutí ANO vzniklo jako protestní hnutí. Jak máme nastaven náš politický systém, znamená, že nemůže vzniknout žádné hnutí nebo strana, která bude jiná. To je velmi smutná realita. Zaznělo tady několikrát prohlášení o podvodech, i dnes od pana předsedy Kalouska, i dříve od jiných. Opravdu konejte, podejte trestní oznámení. Nedělejme z toho pouze kauzu Babiš nebo lex Babiš 2, nebo jak to nazveme, už to tu také zaznělo. Taky takový možná malý karusel. Říkám možná, nikoho neobviňuji, nedávám žádné zásadní obvinění. Myslím si, že to, co požadoval rozpočtový výbor, jehož jsem členem, je požadováno správně, aby byla vysvětlena celá záležitost. Nic víc. Ale vysvětlení jsem se tady zatím nedočkal, dočkal jsem se jen vzájemných urážek jednoho, druhého, přítomného, nepřítomného, to podle mě vůbec nikam nevede. Pro celkové saldo státního rozpočtu to je nějaký ukazatel. Je to spíše v rovině teorie. Dá se na to takto dívat. K tomu, co tady předvádí koalice, jsem se už vyjadřoval dříve. Velmi správně to řekla kolegyně Pekarová. Pan ministr Babiš je poslanec.
Dámy a pánové, přeji pěkné odpoledne. Zahajuji odpolední jednání Poslanecké sněmovny. Než přistoupíme k projednávání dalších pevně zařazených bodů, poprosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledkem voleb.
Kolegyně, kolegové, jménem volební komise bohužel musím konstatovat, že jsme nebyli úspěšní a ani v jednom z těch volebních bodů jsme nikoho nezvolili. Bylo vydáno i odevzdáno 137 hlasovacích lístků. Co se týká Vinařského fondu, dozorčí rady Vinařského fondu, Michal Hašek obdržel 63 hlasy, Jan Husák 61 hlas, Miloslav Janulík 64 hlasy a Bogdan Trojak 17 hlasů. Jak jsem řekl, kvorum nutné pro zvolení bylo 69, takže nikdo z navržených kandidátů nebyl zvolen. Bylo to druhé kolo volby, takže ta volba tímto končí a je uzavřena. Jenom znovu připomenu, budeme obsazovat dvě neobsazená místa. Co se týká dvou míst v NKÚ, členů Nejvyššího kontrolního úřadu, tak ani tady, jak jsem řekl, jsme nebyli úspěšní. I zde bylo odevzdáno 137 hlasů. Ani jednu kandidátku tedy Poslanecká sněmovna nezvolila. Děkuji za pozornost.
Nyní přistoupíme k pevně zařazenému bodu Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dovolte, prosím, abych teď zdůvodnil, proč jsem Sněmovnu požádal o zařazení tohoto bodu s poměrně výstižným názvem Daňové podvody ministra financí. Nevím, kolik jich je doopravdy. To možná ví jenom pan ministr sám. Ale z otevřených zdrojů jsou dohledatelné čtyři. Týkají se dvou obchodních operací, které jsou veřejně známé, a jednotlivá čísla jsou veřejně známá. A dovolte mi, abych je nyní chronologicky a pokud možno přehledně popsal. Na tuto námitku reagoval pan ministr financí tím, že vedle zdaněných příjmů měl také ještě nezdaněné příjmy z prodeje akcií, které po uplynutí časového testu skutečně jsou nezdaněným příjmem, a slíbil, že s tím seznámí veřejnost auditem, který si zadá u renomované společnosti. Ale to není až tak podstatné, je to veřejná informace, kterou poskytl, a čísla, která tam uvádí, předpokládám tedy, že jsou pravdivá a že si za nimi pan ministr stojí. Ta čísla jsou do značné míry alarmující. AFEED, moc se omlouvám, děkuji panu předsedovi představenstva Agrofertu. Bývalému.